Já se chci jenom zeptat, co je tedy chyba. Podle mě logicky nemůže platit obojí. Může platit buď jedno, nebo druhé.
Kdo je proti? Končím druhé čtení tohoto návrhu zákona. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Vážený pane předsedo, dámy a pánové, o důvodech, proč je nezbytné novelizovat zákon o státním rozpočtu na letošní rok tak, aby reflektoval současnou situaci a co nejvěrohodněji odrážel očekávané skutečnosti, jsem vás již informoval v rámci prvního čtení. Teď bych jen rád upozornil, že před měsícem očekávané skutečnosti se znovu změnily.
Děkuji panu ministrovi.
Děkuji za slovo. Děkuji.
Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Jestliže se nikdo nehlásí, končím a... Pan poslanec Miroslav Kalousek.
Děkuji za slovo. Jaký je teď aktuální stav.
Děkuji panu předsedovi Kalouskovi. Není tomu tak, končím tedy obecnou rozpravu. Není zájem. Otevírám tedy podrobnou rozpravu, do které je přihlášen pan poslanec Roman Kubíček.
Jedná se o zpřesňující podmínky predikce naplňování státního rozpočtu. Reflektuje změny oproti prognózám ze dne předložení návrhu a co nejvěrohodněji odráží očekávané skutečnosti. Součástí tohoto pozměňovacího návrhu je přehledná tabulka, která veškeré změny popisuje.
Děkuji panu poslanci Kubíčkovi. Dále se do podrobné rozpravy hlásí pan ministr financí Andrej Babiš.
Já navrhuji v rámci podrobné rozpravy zkrátit lhůtu mezi druhým a třetím čtením na 48 hodin. A odpověď panu poslanci Kalouskovi.
Já nevím, jak to je, ale jestli je tam nula, tak se to stalo. Jinými slovy, dovoluji si říci, že vláda klamala. A u pana ministra Brabce si vyberu svoji výhru, protože ten se mi tenkrát smál a říkal "my těch pět miliard opravdu chceme ušetřit", a myslím, si, že jsme se vsadili.
Děkuji panu předsedovi Kalouskovi. Dále s přednostním právem pan ministr financí Andrej Babiš.
Státní rozpočet - zákon byl deficit 112 a my jsme řekli ano, že to dáme do rozpočtové rezervy.
Nyní pan poslanec Kalousek.
Mluvíme o tom, pane ministře, jak rozumíme - nejen ve státním rozpočtu, ale v domácnosti a ve firmě - jak všichni rozumíme slovu šetřit provozní výdaje. Šetřit provozní výdaje, tomu rozumíme tak, že se jich utratí méně, a ne že více. Proto bude také nižší deficit. Ale vy neutratíte méně, jak jste slibovali tady při projednávání státního rozpočtu.
Mně je jedno, jestli to bude už na prosincové schůzi, nebo až v lednu nebo v únoru, ale prosím vás, tohle si vyjasněme. Protože to není věc, která by už dlouhodobě nepoškozovala občany České republiky. To je můj návrh. Myslím ho velmi vážně a prosím, opravdu prosím poslance vládní koalice, aby můj návrh vzali jako návrh, o kterém je potřeba diskutovat a nad kterým je potřeba se zamyslet.
Mám zde jednu faktickou poznámku pana poslance Kučery.
Děkuji za slovo. Dokonce bych se ztotožnil i s jeho názvem této novely jako legislativní zmetek.
S přednostním právem pan ministr Mládek. Dobře.
Děkuji. Když chci něco kritizovat, tak možná je třeba vzpomenout, co my jsme nedělali dobře. Já jsem se z toho materiálu dozvěděl, že k tomu původnímu návrhu z dílny MPO bylo v rámci připomínkového řízení mezirezortního uplatněno více než tisíc připomínek. Asi vás nepřekvapím, je to zákon o zadávání veřejných zakázek. Dnes se k němu nikdo nehlásí. Pak jsme měli jeden komplexní pozměňující návrh, pak si myslím, že jsme měli druhý komplexní pozměňující návrh. A mnozí tušili, že to dopadne tak, jak to dopadlo. Praxe ukázala, že ten postup byl od začátku chybný. Ministr bez práce tu dneska není. Všimněte si, když napíšeme poslanecký návrh zákona z opozice, který má někdy dva odstavce, i šest stran vytvoří Legislativní rada vlády a říká: Není tam tečka, chybí tam středník, špatně jsou arabské číslice, špatně jsou římské číslice, všechno. U tisku, který má 430 stran, najednou jsou výjimky, urychluje se to, nevypořádává se to - jaký pak bude výsledek! Podle našeho názoru se to nedá opravit ve výborech. To se ve sněmovních výborech opravdu opravit nedá. A to, co navrhoval pan místopředseda Filip. Ne, že se ponoříme do jednotlivých paragrafů, písmen, podpísmen, odrážek. A to bychom si měli vyjasnit. Chceme, nebo nechceme měnit pět milionů smluv? Má to smysl? Nebo to nemá smysl? Takže to je naše první zásadní výhrada, jak vlastně probíhal legislativní proces. A proč to vlastně dneska máme na mimořádné schůzi jako jediné prvé čtení! Reakce není debata o tom, jestli rada je lepší než jeden v čele. Reakce je - tak to prostě ukončíme. Kde jsou ty řeči o té nezávislosti! Neříkám, že to není svůdná myšlenka. Nakonec jsme od toho ustoupili. Právě s tou výhradou, že nemáme měnit pravidla hry, pokud platí mandát stávajícího předsedy.
A to zdůvodnění bych opravdu velmi rád slyšel.
Já vám děkuji, pane předsedo. Takže není tomu tak. Pan zpravodaj Votava ne. Pane vicepremiére? V tento moment přistoupíme k hlasování. V tom případě přistoupíme k hlasování. Končím hlasování. Přítomných poslanců je 157, pro tento návrh bylo 87 poslanců. Končím druhé čtení tohoto návrhu.
Orgány příslušné k rozhodování sporu veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci. Možnost poskytovatele uložit příjemci dotace opatření k nápravě pochybení zjištěných při kontrole s tím, že pokud příjemce provede opatření k nápravě, nebude mu uložen odvod za porušení rozpočtové kázně. Částku tisíc korun, do které nebude odvod za porušení rozpočtové kázně ukládán, což má rovněž umožnit zjednodušení administrativy při implementaci prostředků poskytnutých ze strukturálních fondů. Při projednávání návrhu zákona v rozpočtovém výboru byl přijat pozměňovací návrh obsahující úpravy, kterým byly zohledněny některé zásadní připomínky uplatněné některými kraji a Svazem měst a obcí. Pozměňovací návrh upravuje zveřejňování veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci na úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup místo na portálu veřejné správy. Jedná se o nejkratší dobu, po kterou má zveřejnění trvat.
Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru a výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.
Dobré odpoledne. Děkuji za slovo. Hned v prvním čtení těmto dvěma výborům byl tento tisk přikázán.
Mohu požádat nějakého člena výboru pro veřejnou správu, aby přednesl stanovisko tohoto výboru?
Nikoho nevidím. Obecnou rozpravu končím. O závěrečná slova není v obecné rozpravě zájem. Nyní paní poslankyně Alena Nohavová v podrobné rozpravě. Ano, děkuji. Kdo dál v podrobné rozpravě? Padl ale návrh na zkrácení lhůty pro třetí čtení na 48 hodin, který je potřeba ve druhém čtení odhlasovat. Návrh byl přijat. Končím druhé čtení tohoto návrhu. Protože na 20. schůzi jsme přerušili do pátku do 9 hodin, budeme tedy pokračovat schůzí 19. zítra ráno v 9 hodin, jestli jsem dobře informován.
To si myslím, že je přesný opak, že nějaké stabilitě by prospělo, kdyby to bylo v zákoně. Nebo je představa, že to bude excelovská tabulka? Nebo dokument v pdf, který se bude rozesílat a budou ho doplňovat ručně? Já si myslím že ne. Že bude potřeba, pokud se to přijme, upravit ekonomické softwary, a opět to budou další náklady. Nejsou tady žádné náklady. A jaká to bude práce v okamžiku, když víme, kolik je v zásadě uznatelná část DPH na jednotlivých samosprávách. Tomu já rozumím. Jaké k tomu má dneska softwarové prostředky? Vždycky slyšíme, že se máme učit v okolních zemích. Ale tady se učíme v Chorvatsku. Ale letmý pohled do mapy mi napovídá, že Chorvatsko není západním směrem. V jakém formátu to bude? A pak budou šikanováni ti, kteří řeknou: Tady máte na řádku 30 něco špatně. Návrh pana předsedy rozpočtového výboru, aby v zákoně bylo definováno, co obsahuje kontrolní hlášení, je rozumný. Podle našeho názoru je rozumné mít i ten limit, abychom nezatěžovali malé firmy. Ale zvažoval bych i ty samosprávy, co vlastně budou... A jak se s ním vlastně bude pracovat? Nevidím, že by načetl pozměňovací návrh. Bohužel Ministerstvo financí se k tomu zachovalo: všechno, nebo nic. Já vím, že vás to nezajímá.
Děkuji panu předsedovi Stanjurovi. Pardon. Nyní s přednostním právem pan zpravodaj pan poslanec Votava, po něm s přednostním právem pan předseda Kalousek.
Prosím, já vám to nevyčítám, já to jenom konstatuji! Opravdu to jenom konstatuji. Já jsem si pouze osvojil pozměňovací návrh Hospodářské komory. To není nic špatného. Určitě i vy sám, prostřednictvím pana předsedajícího, jste si někdy nějaký pozměňovací návrh profesní organizace, profesní komory osvojil. Já jsem jim také jasně řekl, že pokud stanovisko k tomu pozměňovacímu návrhu bude ze strany Ministerstva financí zamítavé, že já budu postupovat v souladu se zamítavým stanoviskem. To se také tak stalo. Prostě ten pozměňovací návrh byl podán proto, aby se o něm diskutovalo. Osvojil jsem si ho v rozpočtovém výboru, aby bylo známo stanovisko Ministerstva financí.
Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Stanjura.
Tak se nemusí hájit. Já jsem ho v zásadě pochválil. Ale nic proti. Nebyl to žádný útok na vás nebo na vaše názory, tak se podle mě nemusíte bránit. A pokud na základě faktů, tak bych byl rád, kdybychom ta fakta slyšeli i my ostatní. Já vám v žádném případě nevyčítám, že jste si to osvojil nebo že si na tom netrváte.
Táži se pana zpravodaje a pana vicepremiéra, zda si chcete vzít závěrečná slova v obecné rozpravě. V tom případě zahajuji podrobnou rozpravu, do které eviduji prvního přihlášeného a tím je pan poslanec Bezecný.
Děkuji za slovo.
Navrhuji zkrátit lhůtu mezi druhým a třetím čtením na 48 hodin.
Dále se hlásí pan zpravodaj. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do podrobné rozpravy. Není tomu tak. V tom případě podrobnou rozpravu končím. Táži se, zda si chcete vzít závěrečné slovo. Není tomu tak. Eviduji žádost o vaše odhlášení, než budeme hlasovat. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro takto navržené usnesení, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Návrh byl přijat a lhůta byla zkrácena na 48 hodin. Přistoupíme k dalšímu bodu a tím je I zde požádám, aby z pověření vlády předložený návrh uvedl místopředseda vlády a ministr financí pan Andrej Babiš. Pane místopředsedo, prosím, ujměte se slova.
Děkuju, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, při prvním čtení jsem zde vyjmenoval sedm hlavních změn, které návrh novely přináší. Teď se omezím na dvě nejdůležitější. Za druhé zmocnění Ministerstva financí k vydávání státních dluhopisů a ke krytí rozpočtovaného schodku státního rozpočtu a ke splácení jistin státního dluhu. Krátkodobě může být toto zvýšení schodku pokryto zapojením peněžních prostředků státní pokladny. Vydáním a prodejem dluhopisů za účelem splácení jistin státního dluhu se státní dluh zvýší jen do doby, než se penězi z tohoto prodeje jistin uhradí. Pak se zase vrátí na původní výši. A do doby dosažení přebytkových státních rozpočtů tomu ani nemůže být jinak.
Já vám děkuji, pane vicepremiére. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru a iniciativně tento návrh projednal i výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj.
Dobrý den, pane předsedající.
Nyní prosím, aby se ujal slova zástupce výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, protože pan poslanec Bendl se omlouvá.
Děkuji za pozornost.
Nyní otevírám obecnou rozpravu, do které eviduji dva přihlášené. Požádám pana poslance Vilímce o jeho příspěvek do rozpravy.
Přiznám se, že teď nemám ambici kritizovat postup ministra financí nebo Ministerstva financí. Děkuji za pozornost.
Já vám také děkuji, pane poslanče, a požádám pana poslance Klučku, který je přihlášen řádně do rozpravy.
Kolegyně, kolegové, má role je teď docela zvláštní, protože to bude role omluvná.
Není tomu tak. V tom případě zahajuji podrobnou rozpravu, do které eviduji dva přihlášené poslance. Prvním z nich je pan poslanec Kubíček a druhým pan poslanec Vilímec. Pan poslanec Kubíček ruší svou přihlášku, v tom případě pan poslanec Vilímec. Nyní se hlásí pan vicepremiér a ministr financí Andrej Babiš.
Já bych chtěl navrhnout zkrácení lhůty mezi druhým a třetím čtením na 48 hodin.
Táži se, zda se někdo hlásí ještě do podrobné rozpravy.
Děkuji za slovo. Já si dovolím mít připomínku nebo povzdech na to, jaký je to obrovský rozpor mezi slovy a tím, co se opravdu dělá. A teď chodí ministr financí jeden bod za druhým a říká v souladu se stále ještě platným jednacím řádem: navrhuji zkrátit na 48 hodin, navrhuji zkrátit na 48 hodin, navrhuji zkrátit na 48 hodin. Tak proč současně kritizujete všechny bývalé Sněmovny, že to dělaly špatně, a vy to chcete dělat lépe? Tohle nejsou jednoduché materie. Při novele zákona o státním rozpočtu pan ministr jednoznačně prokázal, že vůbec netuší, co předkládá a o čem je řeč, a přesto to chcete zkrátit na 48 hodin, i když padají pozměňovací návrhy. Máte na to právo, protože máte většinu, ale je to zcela v rozporu s tím, co jste vždycky kritizovali a co jste si prosadili do jednacího řádu. Obávám se, že takhle postupujete v celé řadě dalších případů.
Žádný pozměňovací návrh nezazněl. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do podrobné rozpravy. Není tomu tak. Končím podrobnou rozpravu a táži se, zda si chce pan zpravodaj nebo pan vicepremiér vzít závěrečné slovo. Není tomu tak.